Naše vláda proti tomu postupuje především aktivní pozitivní strategickou kampaní, naše vláda proti tomu postupuje tím, že poukazuje na to, co to jsou dezinformace. Ta situace úplně banální není. Tady se prostě Česká republika musí rozumným způsobem bránit. Ale nedělejte z toho, prosím vás, nějakou hrozbu pro české občany. Těm nic nehrozí. Tady bych mohl citovat třeba vašeho předsedu, který na Twitteru 22. února napsal, že hnutí SPD považuje současné dění na Ukrajině za důsledek tlaku zpravodajských služeb pod taktovkou USA, Velké Británie, některých států NATO, které se snaží rozpoutat válečný konflikt mezi Ruskou federací a Ukrajinou. Tak to je typická dezinformace.
Přicházíme k další interpelaci. Poprosila bych pana poslance Radka Kotena. Pane poslanče, máte slovo.
Jen mě zajímá, jakým způsobem jste schopni pro občany České republiky zajistit podobně jako v jiných státech cenu dostupnou pro občany, protože to samozřejmě bude cena i pro různé podniky. Vznikne obrovská nezaměstnanost a obrovský nedostatek, obrovská krize. Děkuji.
Proč máme trošku jinou strukturu jak obchodování s plynem, tak nákupu plynu, tak to, jaký je podíl státu a podíl soukromých dodavatelů, provozovatelů i majitelů těch zásobníků, to není otázka na moji vládu, to je otázka na vlády minulé. To, za co odpovídáme, je, aby plynu i v této složité situaci bylo dostatek. To je nesmírně vysoká závislost a musíme se jí zbavit.
Nárůst cen tuhých paliv je ale velmi těžké předpokládat. Ty by podle našich informací měly mít jen omezené dopady. Jak už vedl pan premiér, v České republice aktuálně poptávka po tuhých palivech v domácnostech roste. U hnědého tříděného uhlí je předpoklad, že poptávka bude nasycena. Jedná se o tuzemský zdroj ze Severočeských dolů a o dodávky od Sev.en Energy. U černého tříděného uhlí je situace horší.
Prosím.
Podnikáme v této souvislosti celou řadu kroků.
Upozorňuji, že pan poslanec Patrik Nacher je omluven, takže jeho interpelace také bude stažena. Pane poslanče, máte slovo.
Děkuji, paní předsedající. To je moje otázka. Teď bych se chtěl dostat k tomu, proč se na tu otázku ptám. Pan ministr se mnou svedl takový boj o to, jestli muže, kteří přichází v rámci migrační krize, posílat zpět na Ukrajinu, kdy ne. Ukrajinci mají povinnost narukovat do armády a bránit svoji zemi. Děkuji za odpověď.
Dále je tedy omluven pan poslanec Patrik Nacher, takže tato interpelace je stažena, a přistoupíme k interpelaci paní poslankyně Jany Hanzlíkové.
Moje interpelace se týká dopadu zvýšení cen pohonných hmot na sociální služby. O tom už tady bylo řečeno mnoho. V současné době opravdu zažíváme velkou vlnu zdražování v podstatě všech komodit, takže nejenom pohonných hmot, ale tady jsme zažili asi největší tempo zdražování a tato situace dopadá velmi negativně na všechny rodiny, organizace, ale způsobuje i opravdu velké závažné finanční problémy sociálním službám, a to především těm terénním, které poskytují pomoc a podporu, za prvé specifickým ohroženým skupinám, a poskytují ji v přirozeném prostředí, což pro ně znamená každodenní používání automobilů. Tyto služby podle zákona 108 jsou financovány dotační formou. Proto se ptám, jaké kroky MPSV přijme, aby pomohlo těmto tak potřebným a důležitým sociálním službám. Děkuji za odpověď, kterou dostanu písemně.
Děkuji za vaši interpelaci, paní poslankyně, a nyní je na řadě s další interpelací pan poslanec Radek Koten. Může se připravit paní poslankyně Karla Maříková. Vítám i pana ministra.
Vážená paní předsedající, děkuji za slovo.
Víte, co je nejhorší? Takže jestliže bylo jednání s panem Hamáčkem, tak pan Polčák si to naúčtoval u všech pěti obcí. My bychom toto měli rázně odmítnout, jinak to bude házet špatné světlo na celou Poslaneckou sněmovnu. Pan Polčák k té smlouvě přiložil seznam úkonů, za které si ty finanční prostředky naúčtoval. Tak já doufám, že už jsem to tady teď nějakým způsobem ukázala, že máme přímo důkaz z té jedné obce, byť pan starosta napsal, že nebudou to projednávat na zastupitelstvu. A co mě tedy ještě hodně překvapilo, je, že tu plnou moc , kterou všechny ty obce dostaly od pana Polčáka, tak já jsem přesvědčena o tom, že tuto plnou moc musí schválit orgán obce. A já bych očekávala od pana ministra vnitra Rakušana, pod kterého spadá dozor a kontrola v rámci zákona o obcích, že provede kontrolu, že všechna tato usnesení a ty plné moci byly řádně schválené v orgánech obce. Mě totiž velmi překvapuje, že je ta plná moc podepsaná, ale není tam datum. Pak bych se ráda vyjádřila k vyjádření opět mé kolegyně Věrky Kovářové ohledně Sdružení místních samospráv. Paní kolegyně, prostřednictvím paní předsedající, já v žádném případě neosočuji Sdružení místních samospráv. Ale jestliže pan Stanislav Polčák byl několik let předsedou Sdružení místních samospráv a zároveň má advokátní kancelář, tak bych chtěla, možná ani nechtěla vidět, kolik má možná aktivit v rámci své advokátní kanceláře ve Sdružení místních samospráv. Není to málo finančních prostředků, které se pak například využívají na právní služby. Pan Polčák se opravdu dostával do dvourole v rámci předsedy Sdružení místních samospráv a do dvourole ještě europoslance a advokáta. Já to vůbec nechápu. Šel do těch obcí odbor dozoru a kontroly? Zkontroloval ta jednotlivá usnesení? Došlo k porušení zákona o obcích? Nedošlo k porušení zákona o obcích? Ale já bych od vás jako od ministra vnitra očekávala, že přijdete a řeknete: já jsem to celé zkontroloval, protože to spadá do mého resortu. Ale vy to tady svým způsobem ještě ospravedlňujete! Takže my budeme lidem říkat: to přece takto to nelze! Excelentní. V namyšlenosti a arogantnosti, to asi ano. Já prostě vnímám, že jste ministr vnitra. Ale myslím si, že jste pořád jedním z nás a že si nemůžete opravdu dovolovat úplně všechno. Vy tady v tuto chvíli řeknete, že vy jste všechno přijali, že vy jste na všechno reagovali. Tak dobře, tak si to připomeňme. Když první den ta kauza začala, tak v médiích se řeklo: nevezme si to Polčák, vezmou si to jeho kolegové. A najednou, protože se dostávaly na povrch další věci, a kdyby nešly na povrch ty další věci, no tak by si to vzali ti kolegové. To znamená, že by si to pořád vzal Stanislav Polčák, protože ti jeho kolegové pracují v advokátní kanceláři Stanislava Polčáka. No a teď bych mohla říct třeba druhou věc jako příklad. A co jsme se dozvěděli? Nechá si mandát poslance a bude přijíždět na důležitá jednání.
Týká se to vyjádření pana poslance Polčáka a informací o tom, jak celá záležitost probíhala, protože na mě to dost často činí dojem, že informace, které máte, jsou pouze z jednoho článku, a to je málo. Po projednání se starosty jim pan Polčák dal písemný návrh a v něm zdůrazňoval, že by na věci pracoval jako advokát s metodou ohodnocení success fee. Věděl také, že bude po ukončení právních služeb odměněn a že věc bude následně vyřešena dohodou. Dále konstatuje pan kolega Polčák, že deklaroval, že na věci se nebude zviditelňovat jako politik. Obce s touto dohodou souhlasily a následně mu vystavily plnou moc a poskytly podklady k případu. Na případu začal pracovat bez dalších faktur kromě úvodních zálohových, které následně nevystavoval. Po seznámení s podklady uznal, že věc je mimořádně složitá, a dohodl se na spolupráci v této věci s dalšími advokáty. Také provedli analýzu právních možností, jak se domoci odškodnění, ale žádné právní řešení nevedlo pro obce k jednoduchému cíli, a už vůbec neumožňovalo plošné odškodnění občanů. A jaká byla zkušenost občanů? Na počátku června roku 2021 v diskusi uvažovali, že věc by mohla být úspěšná pro obce i pro občany díky přijetí speciálního zákona. Zpracovali s kolegy k němu za obce veškeré podklady a propočítali jednotlivé návrhy. A jak už zde bylo řečeno, zákon byl navržen v podobě, že z nároku vyjímal i osoby, které se v místě dlouhodobě zdržovaly a pociťovaly stejnou újmu jako ti, kdo nárok mají. Jde tedy o občany dotčených obcí s trvalým pobytem na ohlašovně, o osoby s faktickým pobytem, včetně cizinců. Prvním je úvodní dohoda, která byla v dubnu 2021, odškodnění obcím, zájem obcí na odškodnění jejich občanů. Druhým okruhem, který je ze září roku 2021, jsou další právní služby, právní pomoc opomenutým občanům. Služby měly být poskytovány realistickým očekáváním ještě dva roky a vypořádány touto jedinou odměnou. Hodinová odměna by byla o mnoho řádů nižší, než jak byla prezentována v Seznam Zprávy. Řadu soukromých jednání a schůzky výkaz pochopitelně nezahrnuje, jak zde bývá podsouváno.
Vážené dámy a pánové, tak já tady krátce zareaguji na to, co tady bylo řečeno.
A nyní je s přednostním právem připraven pan poslanec Feranec, který zastupuje paní předsedkyni Alenu Schillerovou, která je řádně omluvena.
To jsem fakt nezažil, to je skutečně změna. Ale je to na vás, jak se na to díváte. Bohužel tento dojem vznikl. Poslanecká sněmovna je s tímto způsobem práce srozuměna, že to je úplně v pohodě, že to je normální. Já si to absolutně nemyslím. A já bych jenom chtěl, ať se k tomuto vyjádříme. Jde přece o to, jakým způsobem se dívá veřejnost na jednání Sněmovny. To je návrh usnesení. Pokud si myslíte, že je příliš politické, tak ho upravte, nemáme s tím problém. A neschvalování programu schůze, zakřikování, co si to dovolujeme, tady ztrácet čas, tomu nepomůže, to se jenom v budoucnosti vrátí. Skutečně s tím problém nemáme.
Děkuji, pane poslanče. Prosím, máte slovo, pane ministře.
Děkuji za slovo, vážená paní místopředsedkyně. To, zda skutečně byl, nebo nebyl ve střetu zájmů, v současné době řeší Advokátní komora. Pan Okamura už tady hovořil ve spojitosti s hnutím STAN mnohokrát o nějakých kauzách typu toho, co všechno prošetřuje policie. Já nevím, jestli dal trestní oznámení, ale ohledně financování hnutí STAN nikdo nikoho z nás nevyslýchal, nikam nás nepozval k podání vysvětlení a podobně. Další věc, kterou pan Okamura říkal - a já ho žádám, aby uváděl fakta - je ta, že mě prošetřuje policie ve věci kolínských záležitostí. Víte, prostřednictvím paní předsedající, kdo dal to trestní oznámení? Trestní oznámení se prošetřovalo a policie ho navrhla odložit. Tedy žádnou kauzu spojenou s mým jménem Policie České republiky neprošetřuje. Už několikátá nepřesnost během prvního odstavce vystoupení pana Tomia Okamury. Víte, ale ten rozdíl tady je. My se nevymlouváme, my nekřičíme, my neříkáme, že je to kampaň a že nikdy neodstúpime. To dělali a stále dělají, jak jsme toho svědky, jiní. My přijímáme kritiku veřejnosti, my přijímáme to, že jsou tady média jako kontrola nejrůznějších procesů ve společnosti. A ano, my jsme připraveni reagovat adekvátně ve chvíli, když má taková kritika smysl a když tady může vyvstat nějaké podezření, a zdůrazňuji slovo podezření, na střet zájmů. Jsou tady politici, a stále sedí v této Sněmovně, kteří mají prokázaný střet zájmů. Ani o centimetr to s nimi nepohnulo. Tedy kritiku veřejnosti, mediální kontrolu, kritiku médií my přijímáme, budeme na ni reagovat a budeme vyvozovat odpovědnost. Což jsme ukázali při řešení každého z jednotlivých problémů.
Respektive někteří jeho členové, abych nemluvil o všech, to je férové. Tak někteří jeho členové a hlavně členové vedení si z toho udělali podnikatelský projekt. Takže my jsme nikdy nehlasovali proti. Ale my jsme potom měli prioritu, když jsme si měli vybrat, co z toho, to ukončování zneužívání nepřizpůsobivými, protože by to přineslo do státní pokladny půl miliardy až miliardu korun, a naopak to jste nám vy všichni ostatní zamítli tady. Takže to je vlastně ten závěr. To je velmi důležitá pointa a stále na tuto otázku neslyšíme odpověď.
Děkuji, paní předsedkyně, za slovo. Na úvod bych chtěla říct, že moje vystoupení bylo velmi slušné a velmi korektní. Považuji za absolutně neskutečné, když tady moje kolegyně Věra Kovářová, prostřednictvím paní přesedající, nám řekne, že je neskutečnou drzostí, že tady dáváme na pranýř pana poslance Stanislava Polčáka. Jestli někomu připadá neskutečně drzé to, že na nás teď všichni koukají, že se tady schvalují zákony, za které si pak někdo vyúčtovává peníze, tak mně to tedy v žádném případě nepřipadá, že právě to nepatří na plénum Poslanecké sněmovny. My všichni poslanci v minulém funkčním období? A schvalovali jsme ho s dobrým úmyslem pomoci těm obcím. A kdo schválil tenhle zákon na vládě? Paní ministryně financí našla v rozpočtu těch zhruba 400 milionů korun na odškodnění těch obcí. Nikdo jiný předtím to neudělal. Takže neříkejte, že oni to nevyřešili. Oni to vyřešili. Protože já jsem nedostala v tuhle chvíli odpověď, kdo tedy určil, proč to bylo 310 milionů, proč to nebylo 200 a tak dále. Chci říct, že my jako hnutí ANO - jedna naše kolegyně poslankyně si požádala podle zákona 106 u všech těch pěti dotčených obcí, jestli bychom mohli obdržet podklady, na základě kterých se ta provize panu Polčákovi schvalovala. Žádná obec nám neodepsala. Co je úplně nejhorší, že vzadu - a to je to, na čem my se pořád nemůžeme shodnout a co vy pořád nechápete - je seznam úkonů za právní služby. Co je v té příloze? No, že například 26. dubna pan Polčák jednal s panem hejtmanem. Nebo například, že 28. května pan Polčák jednal s ministrem Hamáčkem a měl tiskovou konferenci.
Pomalu už zapadla kauza financování hnutí STAN přes skryté sponzory, kdy se účelově rozdělovaly platby a dary na menší částky. Dodnes nevíme, za jakým účelem se tak dělo, co mělo zůstat skryto a kdo jsou skuteční dárci a sponzoři. Zdá se také, že už to nikoho nezajímá. Ani investigativní novináře, nikoho prostě. Chci připomenout, že pravděpodobně je pouhou náhodou, že všechny rozepsané dary kyperských společností byly pod touto hranicí. Chci říct, že to, co tady teď budu říkat, mám zazdrojováno. Tento pan Redl byl v minulosti s Radovanem Krejčířem stíhán ve dvou kauzách, například ohledně tunelování České spořitelny, kde zmizelo 100 milionů korun. Mimochodem pan Polčák to tehdy zdůvodňoval tím, že mu pan Redl pomáhal hledat skutečné odborníky pro oblast energetiky a vodárenství. To tady slyšíme neustále. Tato vláda hledá skutečné odborníky. Argumentoval i tím, že pan Redl nakonec v Krejčířových kauzách nebyl odsouzen, ale zapomněl již dodat, že se tak stalo jen proto, že jeho stíhání bylo zastaveno pro údajnou duševní chorobu, která mu prý neumožňovala chápat trestní řízení. Ale v jiných případech, například při konzultacích hnutím STAN o obsazování lukrativních postů, mu tato choroba už na překážku nebyla. Záliba v pohádkách a vyložených lžích je tedy funkcionářům hnutí STAN vlastní již delší dobu. Vazby na pana Redla museli pak postupně přiznat i další politici hnutí STAN, například Petr Gazdík a zlínský primátor Miroslav Adámek. Miroslav Adámek řekl - cituji: "Když ho potkávám, tak bych jako doktor neřekl, že má nějakou zdravotní nezpůsobilost. Musel bych znát důvod, ale fyzicky žádný problém vidět není. Mimochodem s panem Redlem, někdejším Krejčířovým pobočníkem, se nedávno sešel i ředitel státního podniku Česká pošta Roman Knap, který toto setkání vysvětlil slovy, že šlo o jednání v rámci povolebního přenastavování špagátů moci. Doplňuji, že Česká pošta spadá pod resort Ministerstva vnitra, které vede pan předseda hnutí STAN Vít Rakušan. Takže možná by nám také k tomu něco mohl říct. Ale přitom hejtmana Pardubického kraje pana Netolického jste v té dozorčí radě nechal, tak ten asi kompetentní byl, ale nic s tím nedokázal udělat. Nevím, jestli jde o nějaký klientelismus. A nezapomínejme ani na další kauzu hnutí STAN, o které se moc nemluví a je také z poslední doby. Také jako by ji novináři neviděli. Tentokrát se týká náměstka pražského primátora a předsedy pražské organizace STAN Petra Hlubučka. Tento člověk má být dle veřejných zdrojů vyšetřován policií kvůli podezření z hospodářských deliktů. "Víme, že je vyšetřovaný. I když jej policie zatím neobvinila, je to pro nás nepříjemná situace. i jiných zdrojů vlastní milionové nemovitosti. Kruh se uzavírá. Je to pro hnutí STAN typické: arogance moci, plivnutí do tváře občanů, které ho financují. A je to pan ministr školství pan Gazdík, který řekl, že zapomněl na to, že je jednatelem společnosti a že samozřejmě to hned vyřeší, protože souběh podnikání, souběh, pokud jste orgánem nějaké společnosti, a souběh vládních funkcí je neslučitelný. A pan Gazdík půl roku po volbách zapomněl, že je jednatelem nějaké společnosti. Myslím, že už není třeba nic víc dodávat.
Já musím říct, že vaše poznámka v rámci toho, že v České poště v dozorčí radě je v tuto chvíli zástupce Sdružení místních samospráv za malé obce - já jsem nezpochybňovala paní starostku a její nominaci. Já jsem pouze poukazovala na to, že do současné chvíle v České poště zástupce - nechte mě prosím domluvit - Sdružení místních samospráv nebyl. Komoru statutárních měst, Komoru měst a Komoru obcí. To znamená, že pan František Lukl tam zastupuje všechny ty tři komory! A já si myslím, že problém ohledně České pošty mají jak statutární města, tak města, tak obce. A teď poprvé se tedy stalo, že tam bude zástupce Sdružení místních samospráv, to znamená, že tam bude v uvozovkách, a není to asi špatně, převaha malých obcí. No tak já se budu hrozně těšit, do jaké ekonomické situace ji přivedete vy. A že když říkáte, že ti lidé tam tedy nebyli dobří, tak například Martin Netolický tam byl v těch předchozích letech. Určitě vám není žádným tajemstvím, že byl pak panem Hamáčkem odvolán, v uvozovkách, a nahradil ho Martin Kuba, který pak záměrně odstoupil, a zase se tam teď v tuto chvíli vrátil Martin Netolický. Takže já se určitě budu těšit na to, jak to bude ekonomicky v budoucnosti s Českou poštou. Budou proplaceny prostřednictvím odměn, ale myslím si, že vy říkáte, že dáte hasičům a policistům odměny, ale myslím si, že se to úplně tak nezakládá na pravdě. Takže to je opravdu velká odměna pro hasiče a policisty. Nedostanou, nebude na to dostatek finančních prostředků a vy to víte a vzal jste to v tuto chvíli z předsednictví. Nevím, jestli jsem ještě na něco v tuto chvíli zapomněla. Dotýká se přímo nás poslanců.